To znamená samozřejmě, jakékoliv obviňování z nějakých nesmyslů je úplně mimo mísu. Zase se podívejte, vždyť jsou to fotografie. Tak už teď kýváte, takže jsem rád, že jsme si to vysvětlili. Ale Bernd Posselt je přímo člověk, který je proti českým zájmům, to přece víme, je nepřátelský vůči České republice. Diskuse o vládních postojích k situaci na Ukrajině.
Dovolte mi ještě obecnou poznámku, mám ještě chvilku času. Když jsem na tiskové konferenci po uvedení do funkce mluvil o svých osobních prioritách na dotaz, který jsem dostal, tak jedna ze čtyř, které jsem zmínil, byla změna přístupu Finanční správy k daňovým poplatníkům. Myslím to vážně. Žádný ministr financí neřídí Finanční správu, ani má předchůdkyně, ani já, ani budoucí ministr financí neřídí, nicméně má politickou odpovědnost. Proto se tím problémem zabývám, proto jsem dal ty pokyny a věřím, že se to opravdu spraví a že nikdo z daňových poplatníků nepřijde k újmě.
Táži se paní poslankyně, zda bude doplňující otázka? Nyní tedy vystoupí se svou interpelací pan poslanec Martin Hájek, bude interpelovat pana ministra Petra Gazdíka, a připraví se paní poslankyně Milada Voborská.
Vážený pane předsedající, vážené členky a členové vlády, vážené kolegyně a kolegové. Můj dotaz směřuje na pana ministra školství Petra Gazdíka. Konec citace. Děkuji za odpověď.
Já vám děkuji, pane poslanče, a požádám pana ministra o odpověď.
Redukce rámcových vzdělávacích programů a hlavně jejich změna je součástí Strategie 2030, ve které se snažím navazovat na svého předchůdce. Strategie 2030 je něco, na čem se shodli jak školští odborníci a odborná veřejnost, tak politická veřejnost, a je to něco, co jasně definuje, že musí dojít ke změně rámcového vzdělávacího programu. Ta změna se děje, děje se velmi aktivně. K té strategii jsou jasně definované rámce, kdo, kdy a co udělá, a kromě ministerstva a dalších komisí jsou definovány i časy, kdy se tak stane. Nejvíce se toho v této oblasti má stát tento a příští rok. Proto ta expertní skupina ministra, která se má na to dívat s nadhledem, ne z pozice jednotlivých odborných komisí a asociací. Určitě se shodneme na tom, že je potřeba podporovat výchovu vlastenectví, mediální výchovu, výchovu informatiky a ICT. Mohli bychom se bavit o kritickém myšlení, mohli bychom se bavit o technických dovednostech, mohli bychom se bavit o člověku a světu práce, protože dnešní děti ztrácí manuální zručnost, a o mnoha dalších věcech. To je něco, co prostě není možné, a proto bude úkolem Ministerstva školství, i nás všech, milé kolegyně a milí kolegové, působit zejména na rodiče, protože každý z nás chodil do školy, většina z nás na to má velmi pozitivní vzpomínky, a pro své děti chceme přece to nejlepší, a tudíž si myslíme, že tak, jak jsme se učili my, se musí učit i oni. Bude úkolem Ministerstva školství i nás všech jako politiků vysvětlit, že důležitější je spíše schopnost dávat věci do souvislostí a v moderním světě se orientovat úplně jinak, než jsme se tomu učili my, nebo naši prarodiče. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře. Chci se zeptat, zda bude doplňující dotaz? Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Milada Voborská, také s interpelací na ministra Petra Gazdíka.
Vedle finančního efektu mají filmové pobídky ještě další přidanou hodnotu, a to je stoupající renomé České republiky, českých filmařů, českých řemeslníků a služeb. To vše potvrzuje, že filmové pobídky mají pozitivní vliv na hospodářský růst, investice a zaměstnanost. Díky vaší vládě, která má v plánu čtvrtinu roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu, jsou zatím filmové pobídky takzvaně u ledu. Nikdo neví, kdy budou vypsány, zda vůbec budou a v jaké výši. Díky stávající absenci filmových pobídek z Česka odcházejí velké zahraniční produkce do Polska, Maďarska nebo Rumunska a s nimi i stovky milionů korun. Vzhledem k tomu, že podporu filmových pobídek má tato vláda v programovém prohlášení, táži se vás, pane ministře, kdy budou filmové pobídky vyhlášené a za jak velký objem peněz pro filmové pobídky budete bojovat? Děkuji za odpověď.
Děkuji za slovo. Systém filmových pobídek je ustanoven zákonem, to je velmi důležitá věc. Pokud tímto projde, dojde k osvědčení o registraci. Jediné, k čemu, dámy a pánové, v letošním roce došlo, je, že byly pozastaveny tyto registrace, ne že byly zrušeny filmové pobídky, zastaveny filmové pobídky. Ten systém prostě normálně funguje. Celý ten proces normálně funguje. V tuto chvíli fond zcela standardně administruje žádosti, které byly obdrženy na základě evidence, to znamená uskutečňovaných projektů v České republice, které běží a které jsou naplněny tím způsobem, o kterých já tady hovořím. Je zjevné, a to chci podotknout, že to prostředí se velmi významně proměňuje. Mimochodem, stále se hovoří v dikci zákona o filmových pobídkách.
Děkuji.
Ale možná vás překvapím. V roce 2013 - víte, kdo prosadil filmové pobídky? Byl to pan ministr financí Andrej Babiš. Takže já velmi děkuji za vaše školení, ale já samozřejmě všechno tohle vím. Nicméně moje otázky byly jasné.
Ten systém filmových pobídek běží. Jedná se o kontinuální proces, kdy v čase dochází k tomu, že se registruje, eviduje, účtuje, kdy se vyplácejí ty finanční prostředky. Chci vás ujistit, návrh rozpočtu vláda Poslanecké sněmovně předloží, ale chci vás ujistit všechny o tom, že se s filmovými pobídkami počítá.
Děkuji, pane ministře.
Ty podmínky nebyly rovné a my je potřebujeme narovnat. A to mluvím jenom o platbách z prvního pilíře, nikoliv o investičních dotacích z druhého pilíře, které čerpají převážně velké farmy. A toto je přece potřeba narovnat a vytvořit podmínky pro to, abychom tady mohli mít i menší a střední farmy, které produkují kvalitní potraviny, které jsou české, které slouží českým občanům. Nakonec ve výsledku museli ustoupit všichni a dosáhli jsme rozumného kompromisu.
Děkuji předsedovi vlády. Vidím, že už přichází k řečnickému pultu.
Děkuji za slovo. Ale děkuji vám za vaši odpověď.
V tuto chvíli požádám předsedu vlády Petra Fialu o odpověď.
Já jsem ta čísla a srovnání velikosti farem uváděl záměrně, protože to je důležité. Nehrajeme si na to. A toho dosáhneme tím, že nebudeme likvidovat malé a střední zemědělce, ale že jim vytvoříme takové podmínky, aby mohli přežít. A já na rozdíl od vás, pane předsedo, nevidím žádný smysl v tom, že budou mít velcí výhody a malí budou znevýhodňováni. Jak tím pomůžete českému venkovu a českým zemědělcům? Podle mě nijak. Tím jenom nahráváte nějakým jiným zájmům. Takto to není. A myslím, že většina podniků bude překvapena, že na změně vydělají, a že tohle rozhodnutí je mnohem lepší forma zemědělské politiky, než jakou dělala vláda Andreje Babiše.
Děkuji předsedovi vlády za odpověď. Paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane premiére, naše země je stále v rozpočtovém provizoriu. Od vašeho ministra financí pana Stanjury, ale i od vás jsme byli opakovaně ujišťováni, že rozpočtové provizorium nebude mít v podstatě žádné dopady. Z vašich slov to vypadalo, že tento stav vlastně nikdo ani nezaznamená. Já jsem opakovaně upozorňovala, že s rozpočtovým provizoriem nastanou obrovské problémy, a teď se má slova potvrzují. Jednou je to zaplacení zálohy léku na covid, který by mohl zachraňovat životy, jindy je to omezení vyplácení dotací směřujících do renovací památek, ale problém, jak jistě víte, bude i s čerpáním dalších a dalších dotačních titulů. Konkrétně obrovský problém jsou covidové programy. Slyšeli jsme, že to bude konec března, ale bude skutečně do té doby rozpočet schválen, nebo návrh rozpočtu schválen? A především, co všechno bude během rozpočtového provizoria omezené? Můžete sdělit oblasti, o kterých už dnes konkrétně víte, že je tam problém s financováním? Myslím si, že by to bylo i férové vůči těm, kterých se takováto situace týká. Děkuji vám.
Nyní má slovo předseda vlády Petr Fiala.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážená paní předsedkyně. No, vy jste neuvedla jediný případ těch problémů, které údajně občané nebo instituce, které se na vás obracejí, mají s rozpočtovým provizoriem.
Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.30 hodin a dalším bodem našeho programu schůze jsou Ústní interpelace které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Nyní bychom přešli k daným interpelacím a dovolila bych si předat slovo panu poslanci Radku Kotenovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Fialu.
Děkuji, paní předsedající. Takže já bych tady měl několik návrhů, jak by se to dalo řešit. Přímým prodejem by se toho tedy vyřešilo poměrně hodně a Evropská unie bohužel tady tím, že se to prodává na burze, spíše škodí než pomáhá.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejprve mi dovolte jenom jednu poznámku. Já jsem se samozřejmě interpelací v posledních osmi letech účastnil velmi často a sám jsem některé otázky v rámci interpelací kladl, ale zde poprvé stojím jako předseda vlády a budu se snažit samozřejmě na všechny položené dotazy co nejlépe odpovědět. Děkuji panu poslanci Kotenovi za otázku týkající se jednoho z nejdůležitějších problémů, kterým teď čelíme, a to jsou ceny energií. Ceny energií jsou problémem samozřejmě nejenom v České republice, ale v celé Evropě. V České republice je to o to horší, že zde někteří dodavatelé energií ukončili svou činnost a ten náraz na řadu rodin, domácností byl mnohem silnější než třeba jinde. My jsme se tou otázkou zabývali vlastně hned od samého počátku fungování naší vlády a určitě nemáte pravdu, když říkáte, že jsme nic neudělali, to by bylo špatné. My jsme, jak vidíte, využili nástroje, které už existují, ale ty jsme upravili. Čili z toho, co jsem říkal , je jasně vidět, že jsme konkrétní kroky udělali a občanům i firmám se snažíme pomoct.
Protože my už jsme se na to ptali vícerokrát a vy to prostě... A co vysvětlit? Vy byste měl prostě z jedné z těch funkcí odstoupit, buď z vládní funkce a zůstat jenom poslancem, nebo být jenom poslancem a zůstat ve vládní funkci. To znamená, já bych rád tedy probral tuto záležitost. A i kdyby tady pan ministr Ivan Bartoš citoval, jak je to správně, tak jste ale v rozporu s vaším poslancem Michálkem, který naopak veřejně potvrdil, že to správně není, že se kumulovat funkce nemá podle pirátského kodexu a podle dalších vašich významných členů Pirátské strany. Přes 20 milionů korun, ne 3 miliony korun!
Já se chci zeptat, pane ministře: naši vládu jste kritizovali stále za to, že neočkované a nijak nechráněné pacienty neumíme motivovat, neděláme dobrou osvětu, neděláme dobrou kampaň. Myslíte si, že ti lidé, kteří jsou neočkovaní ani jednou, že je přesvědčíte?
Já vám děkuji, paní poslankyně, i za dodržení času a poprosím pana ministra o odpověď.
Využívám tuto příležitost a děkuji paní poslankyni, že mně ji dala, a žádám tím a prosím všechny ty, kteří posloucháte dnešní interpelace, nemáte třetí dávku, prosím, přijďte si pro posilující dávku. Naprosto souhlasím s paní poslankyní, že očkování je naprosto klíčová věc. To je to měřítko, které porovnává Evropská unie. Jakkoliv si všichni přejeme, aby pandemie skončila, a doufáme, že omikron je poslední mutace, tak tušíme, že s tím nemůžeme stoprocentně počítat a je možné, že budou nutná další přeočkování. Od 1. února bude možná předregistrace na vakcínu firmy Novavax, která je částečně vyráběna v České republice. Je to vakcína, která není mRNA vakcína, je to oslabený, atenuovaný vir, tedy vakcína, která je klasická. Všechny dostupné vakcíny jsou dodávány jak do očkovacích míst, tak do ordinací praktických lékařů, pediatrů i ambulantních specialistů. Co je důležité?
Já vím, že mezi nově nakaženými zranitelnými pacienty je bohužel stále málo těch neočkovaných. Vy mluvíte furt o posilující dávce. A já se pořád snažím někde tu vaši kampaň nebo to vaše individuální oslovování zaznamenat a já jsem ho nezaznamenala. Já se ptám na neočkované ani jednou dávkou.
My jsme v něm pokračovali individuálním zvaním esemeskami. Já mám mRNA vakcínu, mám tři dávky, předpokládám, že většina z nás, je to vynikající vakcína, ale ano, pacient by měl mít právo volby a v tomto případě mu to právo volby děláme. A zase to vzniklo v návaznosti na spolupráci z posledních týdnů s Ministerstvem zdravotnictví.
Děkuji, pane ministře.
Ale pozitivního výsledku jsme dosáhli a zájmy všech jsou v tom rozhodnutí o zemědělské politice zohledněny.
Děkuji. Já v tuto chvíli předávám řízení schůze Janu Bartoškovi.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pěkné odpoledne. Zahajujeme ústní interpelace na členy vlády.
Děkuji, pane předsedající. Napříč Českou republikou, pokud vím, v některých krajích, se jedná o nevyplacené částky v řádech milionů, někdy to jsou statisíce, jako třeba náš Liberecký. A chtěl bych od pana ministra slyšet, kdy ty peníze budou, a také důvod, proč nejsou uvolněny a vyplaceny.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane poslanče, úvodem děkuji za zájem o tuto problematiku. Je třeba připomenout, že africký mor prasat je celoevropský problém. Jak ukazují zkušenosti z tehdejšího úspěšného zvládnutí nákazy, má na její průběh naprosto zásadní vliv radikální snížení počtu divokých prasat v celé republice spolu s operativně přijímanými veterinárními opatřeními. Je totiž prokázané, že riziko zavlečení a následné perzistence afrického moru prasat výrazně stoupá v oblastech s vysokou populační hustotou prasat divokých. V současné době je nejbližší výskyt afrického moru prasat hlášen v Polsku, a to cirka 8 až 10 kilometrů od hranic s Českou republikou. V Německu je pak takový nejbližší výskyt hlášen asi 14 kilometrů od našich hranic. Všechny tyto oblasti byly vyhlášeny jako oblasti s intenzivním odlovem prasat divokých. Jak jsem již uvedl, podle našich zkušeností má na úspěšné zvládnutí nákazové situace zásadní vliv snižování početních stavů divokých prasat. Na váš konkrétní dotaz, tedy otázku, kdy budou uvolněny finanční prostředky na Ministerstvu zemědělství pro Státní veterinární správu tak, aby bylo zástřelné vypláceno, však nelze dát přesnou a jednoznačnou odpověď. Předpokládám, že v návaznosti na schválení státního rozpočtu na rok 2022 budeme ve výplatách zástřelného samozřejmě s ohledem na výši disponibilních finančních prostředků pokračovat.
Opravdu to myslím vážně. Trošku jsem se bál po tom exkurzu na začátku, že se k tomu ani nedostaneme, ale děkuji. Takže já vám, pane ministře, děkuji za odpověď a takto zdravím pana premiéra a posílám mu tento jediný příklad.
Ptám se pana poslance, zda chce doplnit nějakou otázkou? Ne, jste spokojen s odpovědí, děkuji. Nyní tedy požádám pana poslance Karla Havlíčka, který interpeluje ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkelu.
I proto jsme připravili finální podporu pro poslední dva měsíce, za listopad a za prosinec, přesně dle vzoru z jara. Připravili jsme ji po dohodě se všemi svazy, asociacemi, komorami a tak dále, a to na přelomu listopadu a prosince. Pro novou vládu jsme připravili předavízo těchto programů Nepokryté náklady 2020, 2021 tak, aby se dotkly podnikatelů s poklesem tržeb od 30 % výše v různých kategoriích ve dvou programech. Můj dotaz je takový: Proč podpora těchto programů nefunguje? Přičemž respektujeme to, že může být v různé míře. Mohlo se učinit to, že se vzala podpora, která byla připravena, programy se pouze mohly vypsat, což byla otázka jednotek dnů. Mohlo se udělat to, že se podpora mohla zredukovat, mohla se udělat pouze v jednom programu, mohla se snížit různě v percentuálních částkách, mohla se navýšit, a mohlo se dokonce říci i to, že podpora nebude vůbec žádná. Prosím tedy o sdělení, jak bude ta podpora vypadat.
Děkuji, vážený pane předsedající. a jakou formou jste chtěl pomoci. V tuto chvíli o konečné podobě programu probíhá diskuse s ostatními kolegy ve vládě.
Předseda komise pan Stanjura řekl, že podpora byla nízká a měla by být ještě větší. Tlačili jste na to, aby podpora byla plošná, aby byla pro všechny postižené subjekty, což ale dávalo logiku. Mimo jiné to vyžadovala i Evropská komise. Co se týká rozpočtu, toto jsme museli řešit s každým rozpočtem.
Já jsem se, pane ministře, nespletl. Já jsem do toho nezahrnul...
Podle toho se ustavuje Poslanecká sněmovna a její orgány. To nám říká jednací řád, není to nic neobvyklého. Dá se podle toho postupovat, nepostupovalo se podle toho poprvé při utváření této Sněmovny a je to něco, co je naprosto dobře možné. Není ani nic zvláštního, že politické strany, které kandidují v rámci koalice ve volbách, v rámci volební koalice, potom utvářejí samostatné poslanecké kluby. I to je v souladu s legislativou, i to je v souladu se zvyklostmi, a nakonec když nějaká politická strana se rozhodne s jinou politickou stranou kandidovat v rámci volební koalice, tak to nedělá bez rizika, nedělá to jen tak. Existují tam určitá omezení, existují tam vyšší vstupní klauzule i po zásahu soudu do volebního zákona, a to všechno jenom ukazuje, že se i s tímto počítá, že s tím počítal zákonodárce, že s tím prostě počítali tvůrci v uvozovkách politického systému, že toto funguje jako standardní věc. Pokud existují pochybnosti, ale to chci říct jasně, pokud existují pochybnosti o postupu v té věci, o které jsme tady mluvili, tak se na to podívejme, sejděme se na to například na úrovni předsedů klubů a posuňme tu věc dál tak, ať ty pochybnosti odstraníme.
Děkuji předsedovi vlády za odpověď a zeptám se paní poslankyně Vladimíry Lesenské, zda chce dát doplňující otázku. Vidím, že ano.
Já děkuji i za vysvětlení, které jsem podotýkala, že s ním nemám problém. Sdružení klubů, ano, funguje a fungovat bude, to jste mi tady znovu vysvětlil. Ale já jsem se ptala: původní nominaci podaly jednotlivé kluby. Respektovali jsme to všechno, volební komise má svoje usnesení, a to jsme dneska na základě něčeho revokovali. Já jsem se ptala, kde nastala změna.
Děkuji, paní poslankyně, za doplňující otázku. To byla odpověď na doplňující otázku předsedy vlády a nyní s další interpelací vystoupí pan poslanec a předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který byl vylosován pod číslem 8, a připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková.
Vaše koaliční hnutí STAN a první vicepremiér vaší vlády Vít Rakušan dodnes neodpověděl na otázky, kdo jsou koncoví majitelé firem, které jim sponzorovaly volební kampaň. Nelze to dohledat, o tom už jsme tady hovořili. Říkal jste, že budete pro transparentnost, a skutek utek! To je můj první dotaz. Samozřejmě zneužívá Ministerstvo vnitra s cílem manipulovat veřejné mínění, a tím oslabit politickou konkurenci. Čtvrtý. Proč je ve správní radě Miroslav Kalousek? Proč ho nominujete do Správní rady VZP? VZP má rozpočet 261 miliard korun ročně. Posíláte kunu do kurníku! To je ten nový vítr?